A existuje, jak už jsem se zmiňoval, vážné riziko, že město Brno bude od roku 2021 bez územního plánu. Z výše uvedených důvodů je logické, že jsem připravil příslušný pozměňovací návrh, který by uvedenou chybu v procesu přípravy novely napravil. To jsem učinil a v rámci druhého čtení se samozřejmě ke svému pozměňovacímu návrhu přihlásím. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi za jeho vystoupení. Připraví se pan poslanec Jan Zahradník.
Tak sami zvažte, kdo měl pravdu loni v prosinci. My, kteří jsme chtěli uspořit 30 miliard? Letos opět přijdeme se sadou pozměňovacích návrhů, které budou snižovat výdaje. Protože jestli ta chyba za rok 2016 mezi plánem a skutečností bude v objemu 70 až 80 miliard, tak to už je významná chyba a významně chybný odhad. To se prostě stane. To nikdo nemůže říkat, že se dají naplánovat příjmy a výdaje státního rozpočtu lépe než s chybou jednoho promile. A teď si položme jednoduchou otázku. Letos vyrovnaný státní rozpočet. Možná mírně, ale přebytkový. Je škoda, že zatím se do debaty nezapojil nikdo z vládních poslanců, s výjimkou pana premiéra, pana ministra financí a pana zpravodaje předsedy rozpočtového výboru. Když jsem poslouchal pana premiéra, tak on měl pravdu, když říká, že v plánu na příští rok je o 25 miliard investic víc než v roce letošním podle plánu. Tabulka je k dispozici všem. Je to tabulka Ministerstva financí. Ale podívejme se, jak to vypadá od roku 2012 s investicemi. Tak to není žádný problém to navýšit o 25 miliard. Možná bych požádal ty, které to nebaví, že by mohli mluvit jinde.
Já plně souhlasím.
Vím také, že mnohé investice se účtují na konci roku, na konci stavební sezóny. To plnění bylo mimořádně nízké. V položce mzdy pro státní zaměstnance, v této jediné položce, je proti roku 2013 plus 28 miliard. To by byla určitě dobrá zpráva a byl by to jeden z argumentů, které byste mohli používat jako vládní poslanci, proč je ten navržený schodek tak vysoký. A bohužel taky platí, že v té debatě jsou to jenom čísla. Nepřeme se, které dálnice. To si myslím, že jsou dvě nejdůležitější stavby pro celou republiku. Bohužel. Navazující zákon, který budeme projednávat v prvém čtení, by tomu mohl pomoci. Ale je to jedna z příčin dlouhodobých. Abych byl spravedlivý, není to minus pouze této vlády, ale i těch vlád předchozích, že se nám nedařilo zjednodušit stavební řízení. A uvidíme, jak dopadne tento pokus, protože odpor bude veliký.
Nicméně vláda odhlasovala opak, čili vodní díla nejsou součástí koordinovaného řízení. Já samozřejmě po všech debatách ve výborech se budu snažit vás přesvědčit, že je to správné. Já jsem připravena se svými kolegy vám dát veškeré argumenty. Co se týká pana poslance Petrů ohledně malých staveb, tam ty výhody jsou v těch paragrafech od sto výše. Beru na vědomí, co jste zde zmínil, nicméně tady bych to nechala spíše na projednávání ve výborech. Následně to nahlásí stavebnímu úřadu a tím to končí pro toho stavebníka. To ať řeší soudy. Ale tady vás chci informovat, vážená Poslanecká sněmovno, MMR původně navrhovalo, aby to tehdy jednotné povolovací řízení bylo povinné, protože samozřejmě pro určité typy staveb by to mělo smysl. Čili je to na stavebníkovi, zda půjde rozděleným řízením, to znamená tři separé, anebo dohromady. Čili to jenom na to společné řízení. Ale to bych také ráda, jestli dovolíte, probrala na výborech, abychom tady nezdržovali plénum Poslanecké sněmovny v takto pozdních hodinách. Ano, byla jsem to já, kdo s tím přišel. Tato novela neruší žádné stavební úřady. To, že bych já osobně to plánovala do nového zákona, jehož teze na komplexní rekodifikaci systémového stavebního práva v České republice již máme napsané, ano, tam to je. Tam mají stavební úřady, ale ten stavebník je zaměstnán z mnoha procent na radnici a z dalších procent jako stavební úředník. Toto je věc, kterou bych velmi ráda řešila v tom novém zákoně, ne v této novele. V této novele si beru za úkol především školení stavebních úředníků. Ministerstvo pro místní rozvoj jako stát má kompetenci vůči krajským stavebním úřadům. Máme jednotkové, dvojkové, trojkové, krajské úřady a pak je MMR. Pak máme drážní úřady a další a další úřady. Takže detaily bychom probrali také ve výboru, nicméně děkuji za vaše podněty. Určitě na všechno dokážeme odpovědět. A z toho ještě tři by to mohla zvládnout. Pokud si to někdo špatně naplánoval, neměl by se jenom kvůli tomu měnit zákon. Takže to, jestli byste dovolili, bych nechala také na výbory. Co se týká počtu míst, těch 155 - my nárokujeme 95 milionů a pan poslanec má pravdu, my jsme je nedostali. V tuto chvíli na MMR nechci ani jedno místo. Potřebuji posílit stavební úřady v území. Tak to jenom na vysvětlení. Co se týká dalších věcí, o kterých hovořil pan poslanec Bendl. Často to tak nebývá nebo bývají různé dohody. Děkuji, že považujete tento zákon za důležitý. Děkuji za ty komentáře, to mě těší. Dále bych tady ještě chtěla uvést, že budu velmi ráda, pokud přizveme i jednotlivé podnikatele k těm debatám do toho semináře, aby se oni sami vyjádřili, jakým způsobem tuto novelu vidí.
Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj Karle Šlechtové. Nyní závěrečné slovo pana zpravodaje a rád bych to shrnul.
Pokud jde o kapitulo 333, tedy Ministerstva školství. Na první pohled se zdá, že s rozpočtem kapitoly můžeme být spokojeni, že rozpočet je přijatelný, alespoň pokud ho srovnáme s minulým rokem. Souhlasíme s navýšením o 1 miliardu 150 milionů korun pro vysoké školství, s růstem platů pedagogických a nepedagogických pracovníků škol. S povděkem v té souvislosti beru, že část prostředků bude určena pro realizaci vybraných projektů základních škol v prstenci kolem Prahy, kde je situace opravdu kritická, a doplácejí na to děti a rodiče ve středních Čechách i v hlavním městě. Na druhou stranu při podrobnějším prostudování si kladu otázku, zda v souvislosti se změnami ve školství je toto navýšení dostatečné. Z mezinárodního srovnání zemí OECD, což je mezinárodní organizace 34 ekonomicky nejrozvinutějších států světa, vyplývá, že Česká republika patří mezi ty země, které dávají na vzdělání nejmenší část svého hrubého domácího produktu. Nejvíce se šetří na základních a středních školách, na které dává z celé OECD s výjimkou Maďarska vůbec nejméně. Učitele ale těžko získáme, pokud nebudou platy navýšeny tak, jak to požadují školské odbory. V té souvislosti poznamenávám, že v základních školách učí pouze 16 % mužů, že chybí učitelé matematiky, fyziky, chemie, ICT, odborného výcviku. Tady už jde opravdu o velký problém, protože každý rok odchází do důchodu víc učitelů, než kolik jich přichází po ukončení studia, navíc na technické obory učitelství se hlásí málo uchazečů, z nichž mnozí ještě po dokončení studia jdou mimo školství. Další problém je inkluze. Potvrzuje se, že peníze nestačí, že ředitelé musí dofinancovávat asistenty z navýšených platů učitelů, že nejsou vytvořeny odpovídající podmínky, že narůstá administrativa, chybí speciální pedagogové, psychologové, poradenští pracovníci, metodisté, preventisté, někde nemohou sehnat asistenta, jinde ho mají, ale narušuje jim to výuku. Přes sliby, že se speciální školy rušit nebudou, k tomu začíná docházet a do vážné situace se dostávají speciální poradenská centra. Přes tuto pozitivní skutečnost se při porovnání s rozpočty předchozích let jedná o čtvrtý nejnižší rozpočet za posledních deset let. Teď pokud jde o kapitolu 313, tedy Ministerstva práce a sociálních věcí. Přes navýšení financí například na mandatorní výdaje, především na dávky důchodového a nemocenského pojištění, zůstává v tomto resortu mnoho nedořešených věcí. Výše výdajů na politiku zaměstnanosti, dostupnost bydlení, sociální bydlení, startovací byty, nízké důchody, ohrožené sociální služby, to jsou jen některé příklady toho, čím je potřeba se zabývat a co je nutné také zafinancovat. Rozpočet kapitoly MPSV však těmto potřebám neodpovídá. Konkrétně. Pokud jde o nezaměstnanost, i když se snižuje, neznamená to, že není. Je třeba to řešit. Jinak evidence je zkreslená. Nezaměstnaných je mnohem víc. Každý měsíc je vyřazeno zhruba 20 tisíc nezaměstnaných, kteří práci dál nemají. Velkým problémem je dlouhodobá nezaměstnanost, která vede k chudobě a bezdomovectví a k dalším negativním jevům. Ostatní nezaměstnaní podporu nemají. Pochopitelně neméně důležité je to, aby potřebám pracovního trhu odpovídaly obory vzdělávání tak, aby absolventi škol nezůstávali bez práce nebo aby se nemuseli okamžitě po ukončení profesní přípravy, která stojí nemalé peníze, rekvalifikovat. K 30. září 2016 bylo na úřadech práce 17 514 bývalých studentů a celkem bylo v evidenci 21 054 absolventů všech škol a mladistvých. Další skupinou ohroženou nezaměstnaností jsou lidé ve věku 50 a více let.
Tímto tempem nedosáhneme vyrovnaného rozpočtu nikdy. Zásadní chybou letošního rozpočtu, na kterém se shoduje většina odborníků, je nedostatek investic. Přitom investice jsou jedinou částí rozpočtu, která by plánovaný schodek mohla alespoň teoreticky obhájit. Tedy přesně v těch výdajích, které nám pan ministr Babiš před volbami sliboval jako největší úspory. Obrovskou chybou je, jak vláda zaspala v přípravě dopravních staveb. Je to problém, který se táhne celým volebním obdobím. Nicméně zpět k základním parametrům rozpočtu.
Na platy státních úředníků a na další výdaje si půjčujete 60 mld. korun. Jak už jsem říkal, výše schodku je vzhledem k úrovni ekonomického růstu neobhajitelná. To nechápu. Proč? Podle slov pana ministra financí se nám daří neuvěřitelně dobře. Letošní rok bude jeden z nejúspěšnějších roků vůbec v historii České republiky. Vláda neúměrně zvyšuje výdaje rozpočtu, které v budoucnosti, až ekonomika neporoste tak rychle jako nyní, způsobí závažné problémy. Jenom nám to tady nechce otevřeně říct. Jejich opětovné snížení bude nepopulární a bolestivé. Výdaje na důchody budou v roce 2017 více než 410 mld. korun. Mně k tomu chybí ale jakékoliv další opatření, které je ze strany vlády nulové. Vláda taktéž neúměrně zatěžuje nebo zvyšuje výdaje na platy státních úředníků. Jestli jsem něco očekával od pana ministra Andreje Babiše, tak právě opačný krok, opačný trend. To znamená racionalizace, úspory, zefektivnění. Samozřejmě je správné, že se přidává pedagogům. Tady bych chtěl vládu pochválit. Otázka je, zda by to nešlo řešit lepším hospodařením. Tam mi k tomu chybí nějaké další aktivity ve směru lepší organizace na Ministerstvu vnitra. V krátkosti se tady ještě dotknu jednoho rozpočtu, nebo jednoho ministerstva, které je tragicky podfinancováno, a to je samozřejmě Ministerstvo životního prostředí.
Příjmy nechci komentovat, to už tady, myslím, dělal kolega Kučera. A musíme si uvědomit, že v příštím roce se ocitneme už v polovině programového období. Hrozí, že budeme v závěru opět honit finanční čerpání, že budeme opět plni obav o to, zdali stihneme finanční prostředky vyčerpat. Co se týká prvního výdajového bloku, to je ochrana přírody a krajiny, tady bych chtěl upozornit na věc, která mě trošku zaujala a znepokojila. Čili to je moje první kritická připomínka. Chybí podrobnější rozpis jednotlivých podprogramů, ze kterých se skládají jednotlivé programy příslušných výdajových bloků a výdajových paragrafů. Pak tady mám další příklady. To je obrovsky důležitý podprogram. Ochrana klimatu a ovzduší. Pan ministr životního prostředí už ji podepsal, vzal na sebe velké břímě odpovědnosti, ale my jsme ji ještě neratifikovali. Tady to mě vždycky jaksi zajímá. Ty projekty mají být v rozmezí od 30 tisíc do maximálně 200 tisíc korun na jeden projekt. Kolik to bude projektů?
Otevírám obecnou rozpravu, do které máme pět písemných přihlášek. Úplně první je přihlášen pan poslanec Jiří Petrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, na novelu stavebního zákona jsme netrpělivě čekali víc než rok. Každý, kdo někdy v životě něco stavěl, musí dobře znát byrokracii spojenou s umístěním stavby a se stavebním řízením. Proto jsem zběžně nahlédl do novely stavebního zákona, jaké změny pro malé stavebníky přináší. Pokud narazíte na potížistu, který dělá naschvály, bude vám asistence stavebního úřadu naopak citelně chybět. Dalším zjednodušením má být, že územní rozhodnutí a stavební povolení nebudou vyžadována u prodejních stánků a slavnostní výzdoby budov, pokud nebude umístěna na dobu delší než 30 dnů. To zní bohulibě, ale proč právě 30 dnů? Je to totiž evidentně záměr předkladatele usnadnit instalaci vánoční výzdoby ve městech a obcích, ale chybí mu tu opora v praxi. Novela skutečně odpouští stavební povolení či ohlášku stožáru nad 8 metrů. Stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci o ploše nad 150 metrů čtverečních bude nově možné stavět na základě ohlášení. To dosud možné nebylo. Pro územní řízení bude ale vždy potřeba dokumentace od autorizované osoby, potřebná vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení. Stavební řízení trvá měsíc až dva, při ohlášení by měl stavební úřad do 15 dnů vydat stavební souhlas. Stavební úřad však bude muset stejně stavbu posoudit, tedy přezkoumat všechny náležitosti žádostí. Napadá mě ale, jestli na takové stavby půjde vůbec čerpat hypotéku. Je to zjednodušení? Konstruktivním řešením však podle mého názoru je začít pracovat na komplexní rekodifikaci stavební legislativy s jasným zadáním: zjednodušit a zrychlit příslušné povolovací procesy. Jsem proto přesvědčen, že by Poslanecká sněmovna měla takové zadání pro vládu podpořit tím, že ve třetím čtení přijmeme doprovodné usnesení.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů.
Děkuji za slovo. Je to poměrně složitá materie. Víte, já jsem si nechal vypracovat stanovisko jednoho stavebního úřadu na malé obci, aby se taky na tu problematiku podívali oni trošku z jiného pohledu, a to z jejich praxe, a co od toho zákona očekávají. Předložená novela měla za účel zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit povolování staveb, protože tyto procesy jsou v naší zemi ve srovnání se sousedními státy jedny z nejpomalejších. Tak jsme to tady poměrně dlouho a obsáhle řešili. Tuto ideu vítáme, protože míří k tomu, aby jedna stavba dostala jedno povolení na jednom úřadě. Přetrvávající nechvalně známý systém mnoha dveří, ve kterém si stavebník sám zajišťuje stanoviska různých orgánů státní správy, vede k tomu, že faktické rozhodování o stavebním záměru se přesunulo mimo stavební úřady. Ty jsou pak jen jakýmisi pošťáky závazných stanovisek jiných dotčených úřadů, jejichž požadavky se dál mezi sebou větví a řetězí. Uvedu jeden příklad. Tento řetězec zabere v praxi mnoho měsíců. Řízení je pak z podstaty nekoordinované mezi rozdílné zájmy různých institucí.
Já ho nepodpořím a myslím si, že jsou to přesně věci, které se nemají takhle z roku na rok měnit. Pokládám to za velmi nešťastné. To je první poznámka, kterou k tomu mám. Já vím, že to je problém, který je potřeba řešit, jenom si myslím, že bohužel toto řešení je ušité příliš horkou jehlou a příliš bez domyšlení toho, jaké budou jeho dopady ať už na trh s nemovitostmi, ať už na možnost poskytování hypoték, tak na skutečnou vymahatelnost tohoto ustanovení. Tam by mělo být minimálně když už tak rozhodnutí o prodeji, ale prodej je otázka, která může probíhat nějaký čas. Je možné jej zdržovat. To vidím jako velmi nebezpečné. Já se v tomto případě zdržím hlasování a budu to doporučovat i svému klubu. Chápu, že situace opatrovnických soudů je poměrně složitá. Zase je to asi na řešení. To jsou věci, které mají přijít jednoznačně vydiskutované z vlády. Dokonce tam probíhá spor mezi jednotlivými ministerstvy. Děkuji za pozornost.
Já chápu, že můj předřečník pan poslanec Benda říkal, že takové diskuse se mají vést při druhém čtení, nicméně neměla jsem tuto možnost, proto se omlouvám, že diskutuji při čtení třetím. Na jednotlivé části tohoto textu zareagovala paní poslankyně Válková. Nic víc a nic méně. Dnes ráno se objevily také další informace v tisku, které se týkaly stanovisek například organizace Člověk v tísni. Dále bych chtěla zareagovat na předřečnici paní poslankyni Zuzanu Kailovou, kterou tímto jmenuji prostřednictvím pana předsedajícího. Včera jsem zachytila výstupy ze semináře, který se konal právě k této náhradní rodinné péči.
Co se týká dopravy, to už je velmi smutná kapitola. Zase dneska ve vašich médiích vyběhla atraktivní mapka, jak bude Česko jedním velkým staveništěm. Ale ta realita je přesně opačná a čísla stavebního průmyslu mluví jasně. Inženýrské činnosti se dramaticky propadly téměř o polovinu, 43 % meziročně. Domnívám se, že veřejnost by už měla mít právo na pravdu, co se v tomto resortu opravdu děje. A to, že máte přebytky. To je ta skutečná tvář této republiky.
Dále se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Michal Kučera. Pokud se nikdo další do obecné rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra.